Další návrh, a to poslední návrh, je od pana kolegy poslance Mariana Jurečky, který navrhl doprovodné usnesení ve znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá ekonomické ministry vlády ke společnému jednání předsednictev, rozpočtového a hospodářského výboru nad dalšími kroky k podpoře domácí ekonomiky.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Ani tento návrh nebyl přijat. To by měly být všechny. Ano, je tomu tak, takže tím jsme se vypořádali se všemi hlasováními v rámci tohoto bodu a já jej končím. V této souvislosti navrhuji, že schůzi přerušíme nejpozději do 11. dubna tohoto roku.
Pane předsedo, tohle součástí dohody fakt nebylo. Ani slovo doteď o tom nepadlo.
Schůze v současné době projednala všechny body a nezbývá nic jiného než ji ukončit, protože schůze nemá obsah.
Je to procesní návrh, je konzultovaný s legislativou. Vy víte, že v tuto chvíli už zde je jeden zákon, u kterého jsem byl požádán, abych navrhl zkrácené projednání.
Pan předseda Kalousek.
To nedává sebemenší logiku. Dámy a pánové, já myslím, že jste si mohli všimnout, že byla ze strany opozice mimořádná vstřícnost. Co se týče termínu schůze, ani jsme necekli, protože samozřejmě to bylo nezbytné. Dohodli jsme poměry poslaneckých klubů. Všechny dohody, které jsme uzavřeli, platily.
Nedělejte z toho blázinec. Trvá schůze, na programu není nic. Jak může trvat, když nemáme co projednávat? Mluvili jsme na grémiu včera, dneska jsme tu celý den, abychom teď řešili nějakou legislativní kličku někoho. Co máme na programu? Kdy bude ta schůze pokračovat? Nikdo neví!
My máme tři základní cíle. Tím prvním je úspěšně zvládnout epidemii koronaviru, a ochránit tak zdraví našich občanů. A samozřejmě hlavně živnostníkům, firmám a zaměstnavatelům. Tím posledním je co nejdříve vrátit běžný život občanů na stav před epidemií. Všichni přece chceme, abychom udrželi zaměstnanost, abychom dostali peníze rychle mezi lidi, a legislativní stav nouze je jediný demokratický prostředek s garancí Parlamentu, jak dosáhnout rychlé změny státního rozpočtu. Samozřejmě že stav legislativní nouze je pouze dočasný na nezbytně dlouhou dobu. Stejně jako uzavření hranic a další opatření. Rozhodně nebudeme a nechceme omezovat základní lidské svobody garantované Ústavou České republiky. Myslím si, že jsme reagovali rychle a podle posledních výsledků šíření nemoci zvládáme situaci podstatně lépe než jiné evropské země. Deset tisíc mrtvých. První usnesení vlády číslo 187 k této problematice bylo vydáno 9. března a v něm se ukládalo Ministerstvu zdravotnictví nakupovat ochranné prostředky proti koronaviru bez výběrového řízení. V té době měla Česká republika registrováno 36 osob nakažených koronavirem. V té době bylo v České republice registrováno 116 prokázaných případů nákazy. Od té doby vláda zasedá v podstatě nepřetržitě, i dnes v 9.30 například, a podle potřeby rozhoduje o všech nutných krocích. Od 12. března vláda vydala více než 50 nejrůznějších usnesení, kterými konkretizuje základní opatření, jak čelit této epidemii. Bylo stanoveno, že tyto provozy zůstanou uzavřeny do odvolání. Ještě daleko před rychlým nástupem epidemie. Jsem přesvědčen, že těmito opatřeními se podařilo zmírnit její rychlý postup. Vláda také vyhlásila usnesením číslo 247 zákaz pobývat na veřejných prostorech bez ochranné roušky. K tomu byla přijata usnesení, která ukazují na nutnost respektovat také potřebu našich sousedů, kde naši občané vykonávají důležitou činnost. Já jsem v tomto směru měl vícero rozhovorů s premiéry Rakouska a Německa a myslím si, že jsme našli řešení. Postupně začala být připravována opatření, která měla řešit ekonomické důsledky epidemie. Touto formou byli zbaveni příjmů a hrozí, že v krátké době se dostanou do platebních problémů při zajišťování své činnosti, nutnost platit sociální a zdravotní pojištění, stejně jako nájmy a další. Já jsem dnes měl videokonferenci s vedením Škody Auto a podrobně jsme probrali jejich situaci. Od počátku tohoto týdne ukončily činnost všechny německé automobilky a čeští dodavatelé byli vynuceni ukončit svoji činnost také. V současné době se tak ocitá bez práce kolem 150 až 200 tisíc osob. Přesné číslo není známo, ale trvale roste. Na posledním zasedání byl přijat komplex opatření v oblasti financí. Lze reálně očekávat, že tento deficit ještě může být upraven podle skutečného průběhu ekonomické krize, a samozřejmě se nedá vyloučit, že vláda přijde ještě znovu. Vláda znovu upravila pohyb pendlerů, tak aby mohli zůstat v místě práce 21 dnů, a pak byli povinni nastoupit do karantény na 14 dnů. Zde existují poměrně značné problémy se sousedními zeměmi, které mají o práci našich občanů velký zájem a nejsou schopny je krátkodobě nahradit. Za velmi významné je nutné pokládat usnesení číslo 292, cílený program podpory zaměstnanosti. Zde vláda stanoví, jak budou příspěvky na úhradu mezd pro zaměstnance, kteří byli postiženi zastavením výroby v důsledku koronavirové epidemie. Tak bylo stanoveno řešení pro základní situace, které mohou ve firmách nastat. Zde bude zaměstnavateli plně kompenzována náhrada mzdy. V případě zastavení provozu z důvodu karantény zaměstnavateli bude kompenzováno 80 % náhrady mzdy. V případě péče o dítě je zaměstnavateli kompenzováno 80 % náhrady mzdy. V případě, kdy firma nemá dodávky z dovozu a musí ukončit činnost, je zaměstnavateli kompenzováno 50 % náhrady mzdy. Tento program je zatím stanoven na měsíc. Zvýšili jsme záruky pro EGAP na úvěry až do souhrnné výše 330 miliard. Centrální banka pak může půjčovat peníze těmto institucím, které mohou nakupovat státní dluhopisy. Centrální banka bude mít podobné kompetence jako Evropská centrální banka pro operace na bankovním trhu nebo FED. Tímto zákonem rozvážeme České národní bance ruce. Centrální banka pak bude moci vstoupit na trh s dluhopisy, ale znovu upozorňuji, že všechny další kroky budou v kompetenci České národní banky. Takže já bych vám chtěl poděkovat, že jste mě vyslechli. Je to vzkaz, který mě inspiruje, a chtěl bych ho věnovat všem občanům naší země. Ten vzkaz zní takto: Dej nám, drahý Bože, sílu ducha k nápravě věcí obecných. Dej nám, drahý Bože, sílu duše k nápravě věcí obecných. Dej nám, drahý Bože, sílu důvěřovat sobě. Věřím moudrosti svého fyzického těla. Milost a požehnání všemu a všem. Tak jest.
Já otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro přednesené usnesení. Hlasování číslo 8, přihlášeno je 105, pro 101, proti nikdo, návrh usnesení byl schválen. Otevírám tento bod a od této chvíle tedy prosím o zvážení nezbytnosti přítomnosti všech v sále. Vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 784, zkrácené jednání. Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věci Jana Maláčová. Já paní ministryni poprosím, aby se ujala slova. Připomínám, že prvé čtení se nekoná, jsme už ve druhém čtení.
Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto návrhem se otevírá druhá fronta tzv. boje proti koronaviru, a to ta ekonomická fronta. To znamená, bojujeme o to, abychom zachránili naši ekonomiku a pracovní místa a tu rekordní zaměstnanost, kterou jsme donedávna v České republice měli, a pevně doufám, že ještě mít budeme. Velmi stručně, co v tomto mimořádném zákoně, který byl předložen pro tuto mimořádnou situaci, navrhujeme. Za třetí navrhujeme možnost vyplácet ošetřovné i například na děti předškolního věku, když se zřizovatel rozhodl o uzavření tohoto předškolního zařízení. Jedná se o redukovaný vyměřovací základ. Ještě k výplatě dávky. Dávku vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení. Dávka se vyplácí do jednoho měsíce od předání kompletně vyplněné žádosti. V této krizi bude dávka vyplácena jako peněžitá pomoc v mateřství, to znamená na konci kalendářního měsíce, pokud rodič ošetřovné ukončí dříve, tak samozřejmě dříve. Objevují se zde návrhy na to, aby ošetřovné bylo vypláceno ve výši 80 % předchozího příjmu. to je původní návrh, s kterým jsem šla na vyjednávání do vlády. Program Antivirus, což je zjednodušeně řečeno režim kurzarbeitu, bude velmi nákladná záležitost. A jestli se máme rozhodnout, jak postavit naši ekonomiku nejlépe na nohy, tak v tuto chvíli prioritizujeme záchranu pracovních míst. Poslední věc, protože se tu v posledních dnech velmi děkuje, tak já bych chtěla zejména poděkovat zaměstnancům České správy sociálního zabezpečení a zaměstnancům Úřadu práce. Pravděpodobně se budete ptát, proč děkujeme úředníkům, kteří jsou za svou práci placeni. Já to ráda vysvětlím. Jsou to lidé, kteří mají děti, a přesto se ve velké míře rozhodli s nimi nezůstat doma. Jsou to lidé, kteří mohou také onemocnět, a přesto Úřad práce i Česká správa sociálního zabezpečení budou mít v příštích týdnech nesmírnou práci navíc. Jen pro vaši představu, očekáváme stovky tisíc žádostí jak na úřadech práce, tak na České správě sociálního zabezpečení, nad rámec běžné agendy. Očekáváme žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc. Jen v souvislosti s tímto zákonem očekáváme dalších 190 tisíc žádostí o ošetřovné.
Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování číslo 64, ptám se, kdo je pro. Posuneme se k dalšímu bodu, což je Prosím.
Procedura je následující. Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
Hlasování číslo 66, je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 96, proti nikdo, návrh byl tedy přijat. Ten se týká čeho? Doufám, že je shoda, že víme, o čem budeme hlasovat. Stanovisko ministerstva?
Pokud je to přezkum, tak souhlas.
Kdo je proti? Prosím další návrh.
Další návrh je taky návrh pana poslance Výborného. Změna musí být ohlášena nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.
Hlasování číslo 68, je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 31, proti 41, návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Děkuji. Kdo je proti?
Myslím si, že to je důležité. V tuto chvíli budeme hlasovat o změně rozpočtu, budeme se bavit o míře deficitu. Předejde to spekulacím, předejde to i nějakým podezřením. A skutečně bavíme se o desítkách, možná stovkách miliard korun, které v tuto chvíli budou nasměrovány jiným směrem, a je velmi důležité, aby toto bylo vyřešeno.
Nebereme to jako škodolibost, ukazuje to jen na zdravého ducha, který v naší republice panuje, krize-nekrize, virus -nevirus. A děkuji také za trpělivost a ukázněnost. Každá krize vede k očistě a v důsledku k posílení a to, doufám, čeká i nás. Jedno z těch pozitiv je poznání několika faktů, která po celá léta naše hnutí SPD zdůrazňuje. Neschopnost Evropské unie je jednou z nich. Jak víme, v Turecku čekají na migraci do Evropy čtyři milióny muslimských migrantů. Tak, a teď tu máme březen a stále se v té Unii nic zásadního nerozhodlo. Proč o tom mluvím v souvislosti s koronavirem? Co nám ukázal koronavir? Že když potřebujeme pomoc, tak nejbližší pomoc je na konci našeho ramene, určitě ne v Bruselu. Ostatně všichni si vzpomeňme, jak ještě před pár dny předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a francouzský prezident Macron kritizovali Českou republiku za to, že jsme zavřeli hranice v souvislosti s nouzovým stavem kolem pandemie koronaviru. Opravdu neuvěřitelná vyjádření. V médiích jsem zaznamenal také pomoc mnoha desítek vietnamských spoluobčanů, kteří nejen šijí roušky, ale také je ve stovkách kusů zdarma dávají spoluobčanům. Těm všem lidem žijícím v České republice patří dík za pomoc a také za to, že snad pomohou otevřít oči těm, kteří chtějí Evropu po bruselsku centralizovat. Dnes a denně mluvíme o soběstačnosti, kterou jsme bohužel ztratili, a teď to právě vidíme v tomto okamžiku krize. A tu soběstačnost bychom měli v České republice pěstovat na všech úrovních, od rodiny přes obce, kraje až po národní stát. To nejhorší, jak víme, co nás v České republice čeká, není podle všeho bohudík zdravotnický kolaps. Česká republika si zatím se zvládáním pandemie koronaviru vede dobře ve srovnání s ostatními státy, a to je velmi dobře. To horší ovšem bude ekonomický propad. A proto jsme dneska ve Sněmovně. A tomu lze úspěšně čelit ne dalšími dluhy, ale změnami, které naše hospodaření, investice a práci zefektivní. Jsem rád, že si vláda osvojila i některé naše návrhy na finanční a sociální podporu živnostníkům, zaměstnavatelům, zaměstnancům a dalším postiženým skupinám občanů, ale je to stále málo. A občané na to zoufale čekají.
Představte si situaci, že jsou rodiče, kdy je tam zaměstnanec maminka, která je třeba v rámci ošetřovného doma, a pak třeba manžel živnostník, který musel uzavřít svoji činnost, živnost. Byli postaveni do této obtížné situace. Já si nemyslím, že by dneska chtěl být někdo dobrovolně s dětmi několik týdnů doma, nechodit do práce, pokud tu možnost má. Takže i tento návrh tady také máme. Děkuji za pozornost a za případnou podporu.
Musíte mi uznat, že jste s kolegou Martínkem trošku podobní, když máte roušku. Poté pan poslanec Rakušan, poté paní poslankyně Aulická Jírovcová.
A poděkuji jejich blízkým, kteří je podporují a drží je, a chci jim slíbit, že je v tom nenecháme. Všem ostatním děkuji za to všechno, co děláte.
Za poslanecký klub KDU-ČSL vystoupí pan předseda Marian Jurečka.
Děkuji. Dobré dopoledne. Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi také za klub KDU-ČSL několik vět. Chtěl bych, pane premiére, poděkovat za váš včerejší projev i za vaši dnešní úvodní řeč ve Sněmovně. Neslyšíte to asi od zástupců opozice často, ale já si vážím toho, co jste včera řekl, a že jste taky řekl věci, na které pan prezident zapomněl. Proto budeme podporovat rozumné návrhy vlády, které vláda předkládá, i které máme předloženy dnes na jednání této schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci KDU-ČSL se rozhodně neflákají. KDU-ČSL to ráda podpoří. A předpokládám, že vláda přijde ještě v rámci stavu legislativní nouze s dalšími konkrétními návrhy. Mimochodem, i v praxi to děláme. Prosím jenom pěkně, pane premiére a vládo, všechny ty konkrétní návrhy na odklad plateb ať už v rámci sociálního, zdravotního pojištění, kurzarbeit, výzvy vůči odložení splatnosti úvěru, to všechno podporujeme a je to důležité. Ale prosím pěkně, od firem, od živnostníků jde velký apel: potřebují někteří, kteří jsou nejvíce ohroženi, konkrétní finanční podporu. Kdo dvakrát dává, rychle dává. A já bych byl rád, abychom uměli cíleně, dobře a rychle těmto nejvíce ohroženým lidem pomoci. A zároveň mi dovolte vyslovit naději.
Děkuji vám za slovo. Určitě je pro nás odstrašujícím příkladem to, co se děje v současné době v Maďarsku, a já tedy chci velmi apelovat na slova, která říkal pan premiér ve svém úvodním projevu, totiž ta slova, která mířila právě k nezneužití situace. Budeme to určitě bedlivě nejenom sledovat, ale pokusíme se maximálně kooperovat na tom, pokud to myslíte skutečně takto vážně. Scénáře vývoje a dodržování statutu Ústředního krizového štábu jsou jedním ze základů, který požadujeme už několik týdnů, a já jsem kontaktovala předsedu Ústředního krizového štábu pana Prymulu s tím, že bychom měli velký zájem o to dostávat i zápisy z jejich jednání.
Oceňuji i to, že pan premiér včera ve svém proslovu mnoho těchto profesních skupin zmínil. Mně dovolte zmínit ještě jednu, která mně v tom výčtu malinko chyběla. Zaslouží si velkou poklonu a velké poděkování, a ne nadarmo je to právě ta skupina politiků, která se dlouhodobě těší největší podpoře všech v České republice. Dovolte mi ještě dvě poděkování. Jedno je našim vědcům. Čeští vědci, ten klenot toho, co Česká republika dlouhodobě má, ukazují, že jsou schopni obrovsky rychle reagovat na veškeré výzvy, které nová doba přináší, přicházet s novými technologiemi, přicházet s novými řešeními, která bezprostředně ochrání lidi. Ale dovolte mi poděkovat i mnohokrát kritizovaným médiím veřejné služby, protože v této chvíli zareagovala velmi dobře. Máme tady pořady pro děti, vzdělávací pořady pro děti, výukové pořady, máme tady speciální programy pro seniory, kteří se mnohokrát nepohybují na internetu a takto se snáze dostávají k informacím. A dovolte mi poděkovat možná trochu překvapivě i členkám a členům vlády České republiky za to, že se snaží té situaci čelit, přicházet s řešeními, která ochrání občany České republiky, a mnohokrát tráví dny a noci ve své práci a snaží se přijít s řešeními, která budou účinná. Ale zároveň bych chtěl poprosit i přítomného pana premiéra, přítomné ministryně a ministry, prosím, neberte si naši dílčí kritiku osobně. My jsme opakovaně řekli, že za opatřeními, se kterými vláda České republiky přišla, stojíme. My vás budeme podporovat. Mám bratra, který dělá primáře v jedné fakultní nemocnici, a prostě mi nedá, abych neupozornil na to, že stále ještě fakultní nemocnice nejsou dostatečně zabezpečeny ochranným materiálem. To prostě není kritika, která má přinést politické body. To je přece kritika, která má přinést nápravu těch skutečností, které nefungují.